Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádně plní povinnosti. Mě mrzí - jistě máme všichni tu zkušenost, jak z minulosti, i teď, když se zavedlo EET - je pravda, bylo to bolestivé, trošku jsme si na to museli zvyknout, ale ti lidé si na to zvykli. Přijímali jsme účtenky a platily se řádně daně. A dneska vláda Petra Fialy podporuje šedou ekonomiku. S takovými příklady se potkávám normálně v běžném životě. Je to smutné, mrzí mě to, že zde stojíme dneska před tím, zda zachovat EET, nebo nezachovat. A vláda Petra Fialy dává přednost šedé ekonomice v České republice.
Dále je přihlášen pan poslanec David Štolpa a připraví se zatím poslední přihlášená k diskusi, paní poslankyně Balaštíková.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, diskutujeme tu dnes o zrušení elektronické evidence tržeb a já mám nejen na základě tohoto, ale také dalších nápadů a návrhů vlády z posledních měsíců a týdnů pocit, že všechno smysluplné a funkční vláda ruší, a naopak čím větší nesmysl, tím větší silou se to tady ve Sněmovně snaží prosadit a převálcovat. V létě schválila deficit státního rozpočtu na tento rok ve výši 330 miliard korun, ale následně šla dál. Takový rozpočet nyní představuje tato vláda rozpočtové odpovědnosti. Vláda, která před rokem touto dobou prohlašovala, jak bude hospodařit rozvážně a nebude naši zemi zadlužovat. A v této situaci se chce vláda navíc vzdát dalšího zdroje příjmů. Elektronická evidence tržeb v současnosti vlastně nevadí nikomu, koho se týká. Z nějakého důvodu vadí jen a pouze současné vládní koalici. A proč? Co ale zřejmě nevadí, je propad příjmů státního rozpočtu, které byly na EET navázány. Ministr Stanjura a s ním celá vláda opakuje, že jsme jako vláda nechali veřejné finance v rozvalu. Není to pravda. Neustále navíc slyšíme, na co všechno chybí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravujeme o 13 miliard. Jde o 13 miliard ročně. Každý další rok, kdy bude vláda plakat nad vysokými schodky, může vinit jen sama sebe, když se dobrovolně zbavila jednoho z nástrojů na lepší výběr daní. Ministr Stanjura má zkrátka stranické zadání zrušit EET. Zároveň ale bude plakat nad stavem rozpočtu, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě, a bude občanům i podnikatelům ordinovat úspory a utahování opasků. Pojďme si říct jasně a upřímně, jaký je důvod pro zrušení EET, proč tato vláda ruší nástroj pro boj s šedou ekonomikou a jde tak přímo proti svému programovému prohlášení. Má snad koalice jiný lepší plán? Má v šuplíku připraveno jiné řešení? Na všechny otázky je odpověď jednoduchá. Tato koalice má jediný program. Není to ani pomoc lidem, není to ani zdravotnictví, kterému peníze berou. Je to logické. Takhle je to jednoduché. Já vnímám, že jste se za těch několik let vmanipulovali do situace, kdy si asi říkáte, že vám již nic jiného nezbývá, i když víte, že neděláte dobře. Řešení ale existuje: dobrovolné EET. I nyní je EET kvůli covidu dobrovolné a víte, kolik subjektů ho stále využívá? Zkuste konečně méně Antibabiš-politiky, začněte pracovat skutečně ve prospěch občanů a firem. Je nejvyšší čas. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí zákona ve třetím čtení.
Děkuji, pane poslanče, a poslední přihlášená je paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji a už nyní nevnímám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, takže ji končím.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Tak já už jsem ho odůvodnila, teď bych se k němu přihlásila. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uložen pod číslem 1401 a byl podrobně odůvodněn v obecné rozpravě.
Také děkuji. Pan zpravodaj nemá, pan navrhovatel také nemá. Končím dnešní jednání. Sejdeme se zde zítra v 9 hodin, budeme pokračovat.
Ví se o tom, že samozřejmě řada těch provozoven fungovala před EET, a zejména malých provozoven na malých vesnicích, fungovala jen s tužkou a papírem, když to budu trošku bagatelizovat, a v podstatě EET pokladna byla jako jejich první evidenční pokladna.
A nyní po vašem vystoupení je v pořadí přihlášená paní poslankyně Zuzana Ožanová, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Vážená paní předsedající, děkuji, avšak není tu zástupce navrhovatele ani zpravodaj... V rámci přípravy na projednávání tohoto tisku mě zaujalo několik pasáží či spíše dva body dotýkající se tohoto tisku. První bod: "Budeme bránit daňovým únikům." Druhý bod: "Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení." Proč to cituji? Vyplývá mi z toho, že stát bude bránit daňovým únikům zrušením EET. Docela překvapivé zjištění, aspoň dle mého názoru. V restauraci po mně chtěli platbu v hotovosti, na což jsem dokonce nebyla dopředu při objednávání upozorněna, a měli problém s vydáváním jakéhokoliv dokladu. V té době jsem si myslela, že jde o ojedinělé chování, avšak následující dny a dovolená v České republice mě přesvědčily o opaku. Chtít platit kartou, tedy bezhotovostně, v turistických destinacích za jídlo skoro nešlo. Jen opravdu si myslím, že zrušení EET tento trend plateb k bezhotovostnímu styku nejen přibrzdí, ale i zastaví, nebo dokonce obrátí opačným směrem. Kolegyně a kolegové, v rámci druhého čtení nehodlám dlouze hovořit, jen jsem cítila potřebu vrátit se k argumentaci z prvního čtení. Předpokládám, že zpravodaj mu to přednese, panu ministru financí. Bylo by možné ke konci roku 2023 vyhodnotit data o bezhotovostních platbách a informovat Poslaneckou sněmovnu? Bohužel se obávám, že tyto údaje sice budou zkresleny, jelikož část transakcí nebude nikde evidována.
Pane ministře kultury...
Do faktických se nám hlásí pan poslanec Vít Kaňkovský a poté pan poslanec Jiří Strýček.
Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já budu opravdu jenom faktický. Na váženého kolegu Jana Volného, prostřednictvím paní předsedající, opravdu fakticky. Když se schvaloval zákon o elektronické evidenci tržeb v roce 2016, tak tady pan kolega Výborný neseděl v Poslanecké sněmovně, tudíž nemohl hlasovat pro tento zákon. Já jsem tady seděl, hlasoval jsem pro něj, nestydím se za to. Ale Marek Výborný tady v březnu 2016 neseděl, nemohl hlasovat, tudíž může mít názor, jaký chce.
Prosím.
Takže dobrý večer ještě jednou, kolegyně, kolegové.
Dává přednost panu poslanci Janu Volnému.
Pane kolego, omlouvám se panu Výbornému, určitě mu to vyřídíte, to jsem si mohl prostudovat.
Děkuji. Ještě jednou poprosím o oslovování prostřednictvím.
Respektuji to, že byl proti třetí a čtvrté vlně, ale to právě nebrání tomu, aby podpořil můj pozměňovací návrh, za což mu dopředu děkuji.
Děkuji a vracíme se do rozpravy, do které je přihlášená paní poslankyně Lenka Knechtová, a připraví se pan poslanec Martin Kukla.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, rozpočtově se dle mého názoru jednoznačně jedná o nezodpovědný krok. Nelze akceptovat argument, že kvůli pandemii výrazně stouply bezhotovostní platby, které EET nepodléhají. Elektronická evidence tržeb je systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. EET je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou a je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření v České republice. Upozorňují, že některé podniky část příjmů opět přesunul do šedé ekonomiky. Řada odborníků i samotných restauratérů se dnes vyjadřuje jasně. Stát by jim pak nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje. Tak se vyjádřil Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V současné době, kdy je systém pozastaven, dál dobrovolně eviduje své tržby přes 200 000 podnikatelů. Také Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociaci, je přesvědčen, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí. Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci stále opakované digitalizace. Podle něj řada provozoven fungovala před EET jen s papírem a tužkou. "EET pokladna byla jejich první a zjistilo se, o kolik stát obírali, ale také o kolik je obírali číšníci, o kolik příležitostí pro svůj byznys přicházeli," míní pan Lukeš. I pan Menclík, ředitel dodavatele pokladen Dotykačka, je přesvědčen, že dobrovolná evidence může skutečně pomoci otevřít další cestu k digitalizaci podnikání. Experti navíc zmiňují další velmi nepříjemný efekt případného konce systému, a to menší ochotu podnikatelů přijímat platební karty, a tedy návrat v hotovosti, která se nemusí vždy objevit mezi přiznanými příjmy. Další významný hlas pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory a navrhuje pro takový systém používat zkratku DET - dobrovolná evidence tržeb. "Stát by tak mohl díky DET cíleně oceňovat transparentně fungující podnikatele namísto plošného demotivujícího projevování nedůvěry ke všem podnikatelům en bloc," říká tiskový mluvčí Hospodářské komory. V obecné rovině komora myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí, stejně jako ostatní kritici rušení evidence, opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí. Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kteří jsou řádnými plátci. Na to upozorňuje také pan Lukeš. Řada podnikatelských svazů chce zachovat EET právě proto, že chtějí ukázat, že nejsou příživníci, kteří státu neplatí daně, a že jejich sektor je poctivý. Osobně nesouhlasím se zdůvodněním Ministerstva financí, že stát přichází ročně kvůli provozu systému o půl miliardy korun ročně a podnikatelé kvůli nutné údržbě systému o dalších 1,5 miliardy. Zajímalo by mě, jak jste k takovým číslům přišli. Za mého názoru to u podnikatelů nelze spočítat. Dokonce odbory jsou na rozdíl od odborné veřejnosti výrazně ostřejší: "Vyzýváme současnou vládu, aby plány na celkové zrušení EET zásadně přehodnotila a jeho působnost naopak podle původních plánů rozšířila na všechny relevantní poplatníky. Tento krok je nejen nezbytný pro nastolení daňové spravedlnosti, ale přináší pro veřejné finance v Česku tolik potřebné zdroje," říká šéf Českomoravského odborového svazu Josef Středula.
Úvodní představu, že příchod EET narovná podnikatelské prostředí, lze s odstupem času hodnotit jako přinejmenším naivní. Finanční správa uvedla, že počáteční náklady na zavedení evidence činily zhruba 370 milionů korun a průběžné náklady činily zhruba 308 milionů korun ročně. Na podhodnocení takto vyjádřených nákladů upozornil v minulosti i Nejvyšší kontrolní úřad. Před spuštěním elektronické evidence tržeb Andrej Babiš, tehdejší ministr financí, sliboval, že provoz EET vyjde na 250 milionů korun ročně. O měsíc později pak dokonce tehdejší šéf finanční správy Martin Janeček v rozhovoru pro server Podnikatel.cz tvrdil, že se pořizovací náklady vejdou do 50 milionů korun a že roční provozní náklady budou činit 180 milionů korun. Jak ale ukazuje důvodová zpráva a zpráva RIA k návrhu zákona, kterým se ruší EET, jak pořizovací, tak provozní náklady byly výrazně vyšší. Pořizovací náklady nakonec podle Ministerstva financí činily 366 milionů korun. V souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb, kterým byla zavedena možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu, vznikly Ministerstvu financí další náklady na pořízení bloků účtenek ve výši cirka 40 milionů. V letech 2017 až 2021 navíc Ministerstvo financí zaplatilo náklad na účtenkovou loterii v celkové výši 231 milionů korun. Za Celní správu činí celkové náklady na evidenci tržeb cirka 53 milionů korun ročně. To znamená, mzdové náklady, náklady na kontrolu plnění povinnosti evidence tržeb, uvádí se v důvodové zprávě. Jak doplňuje zpráva RIA, v letech 2017 až 2020 činily celkové provozní náklady Ministerstva financí, Finanční správy a Celní správy 2 miliardy a 170 milionů korun. Tak jako lze jen těžko určit dopady EET na výnos státního rozpočtu, lze také jen těžko odhadnout dopad zrušení EET na výnosy státního rozpočtu. Pokud nechtěl živnostník dodržovat zákony, nedonutila ho ani EET. Analýzy a statistiky z různých států, které mají evidence na podobných principech zavedeny, naznačují, že má smysl evidence zavádět především zejména v oblasti hostinské činnosti nebo maloobchodu. V dalších oblastech je pak efekt již nedostatečný. Náklady na EET tedy rozhodně nebyly zanedbatelné. Tyto náklady však generovaly nejistý výsledek, a spíše než aby narovnávaly podnikatelské prostředí, rozdělovaly společnost. Proto zrušení EET podpoříme.
Nyní je přihlášen pan poslanec Jan Volný, připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová.
Dobrý den, děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, no, moc vás tady není.
To poměřování...
To jste používali vy. Pan zastupující ministr hledá prostě čísla. Vysázel nám tady spousty parametrů, proč se to musí zrušit a proč je to házení klacků pod nohy podnikatelům a lidem, ale zapomněl říct, co na to říkají v současné době právě ty podnikatelské svazy, jak to hodnotí. Byl tady aktiv, kde se to jasně projevilo a jasně si ten názor řekli. Ale ono se to opakuje znova. No, prostě si připadám jako úplný trotl. Proč tady pořád kážete, jak je potřeba přestat házet klacky pod nohy lidem a podnikatelům? Oni nejsou hloupí, oni to slyší a oni si svůj obrázek o vaší rétorice a o vašich cílech, proč to děláte, udělají sami. To znamená, je to jenom politická floskule.
Aby něčemu pomohly. Tady bych identifikoval, že pomůže něco rozpočtu anebo podnikatelům. A kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale já tady nevidím ten přínos, tu přidanou hodnotu ani u jednoho. Ani u jednoho! Tak tam já ty škrty tedy nevidím, ale úplně jste rezignovali na to, že to není jenom o těch příjmech a výdajích, ale že lze ty daně i efektivněji vybírat. Já tady z těch 108 poslanců jsem tedy nezaznamenal zatím ani jednou, že by někdo něco řekl, že s něčím nesouhlasí, dneska jste nepodpořili ani jeden z bodů do programu. Já tomu nerozumím, protože samozřejmě že na straně příjmů nechcete vytvářet nové daně, ale říkám, to si pak řekneme, a to já kvituji. Běžte mezi ně. Já to shrnu, protože si chci toto delší připravit s těmi čísly na třetí čtení: o rozpočtu to není, jde to proti.
Chápala jsem to, ale prosím tedy - vidím, že tam vykoukl za předkladatele pan ministr Kupka, já bych prosila, já nevím, jestli mám dát...
Připravit se může pan poslanec Jan Volný posléze.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, když tehdejší vláda s ministrem financí Babišem zaváděla elektronickou evidenci tržeb, zdůvodňovala, že je potřeba bojovat proti neplatičům daní. Bohužel, české podnikatelské prostředí je již tak svázáno nadměrnou byrokracií a regulacemi, že elektronická evidence tento stav ještě více zhoršila. Pokud by měli živnostníci nastavena jednoduchá pravidla pro výpočet daňových povinností a jejich daňová zátěž byla přiměřená, neměli by důvod se daním vyhýbat. Jediným cílem EET tak bylo zvýšení příjmů státního rozpočtu. Bohužel, celý koncept byl uchopen velmi nešťastně a do vnímání široké veřejnosti vetkl doktrínu, že stát musí všechny drobné podnikatele hlídat, protože podvádí na daních a okrádají tak stát.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl mimořádný bod, který se bude nazývat Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem. Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem. Minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zazněla kritika vlády v oblasti zabezpečení cen energií pro firmy. Hnutí SPD s vyjádřeními, která na tomto sněmu zazněla, souhlasí. Prostě se budou stěhovat za cenově dostupnějšími energiemi z Evropy, například do Indie a podobně, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné na světovém trhu, protože Evropská unie ani Česká republika s vládou Petra Fialy jim cenově dostupné energie do budoucna nedokáže zajistit. Co to znamená? Tím aktuálně pohrozil i německý koncern Volkswagen Group, který je majitelem největšího výrobce automobilů v České republice Škody auto, akciové společnosti. Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit - prostě proto, že jí pětkrát narostly náklady na energie, které potřebuje k tomu, aby mohla podnikat. Vezměte si například Německo. To je přece katastrofa. Samozřejmě máme zprávy o tom, že krachují i čeští zemědělci, mají s tím obrovské problémy, a proto se musí něco dělat. My jsme tady svolávali mimořádné schůze, které se zaměřovaly na problémy s energiemi, na problémy s potravinami. Nic se nestalo! Prostě nebudou! Běžte do Makra, zkuste si koupit cukr! Ne kostkový, jakýkoliv cukr, prostě není. Zeptejte se příští týden nebo za měsíc, uvidíme. Myslím, že by to vláda Petra Fialy měla urgentně řešit, protože co tady budeme dělat, když nebudeme mít průmysl, zemědělství, hospodářství, když bude muset vyplácet daleko více lidí na sociálních dávkách, na podpoře v nezaměstnanosti.
Omlouvám se, já vás přeruším, omlouvám se za to, ale informace o cukru tady znovu zvýšila hladinu hluku a já vás chci, kolegyně a kolegové, znovu poprosit o ztišení, a platí to pro celý sál. Děkuji. Můžete pokračovat.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já také vystupuji s návrhem na nový bod na pořad této schůze.
Prodej nikotinových sáčků nezletilým školákům je skutečně velký. Ministr zdravotnictví musí na základě stanovisek svých odborných pracovišť vědět o nesporné škodlivosti těchto produktů, o tom, že jsou známy případy nevolnosti žáků při výuce jako důsledek užití nikotinových sáčků, respektive předávkování nikotinem, přesto za zástěrkou formálních výhrad k předložené novele bohužel na Ministerstvu zdravotnictví nedělají nic. A jaká je vlastně realita dnešního dne? Řekli, že připraví ještě kvalitnější vlastní návrh. A jaká je reakce vlády? Podle vzoru "razantní snad" a "nekompromisní možná". Zaujala neutrální stanovisko k tomuto návrhu. Toto vládní rozhodnutí se opírá o šestici bodů, které mohou být úplně v pohodě implementovány v rámci projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně. Proto vás pěkně prosím, kolegové, pojďme tento tisk projednat, pusťme jej do druhého čtení, kde vydiskutujeme všechny problémy, a hlavně ten zákon schvalme. Přece nechcete, aby se o vás, vážení koaliční partneři, mluvilo, že pro ochranu zdraví dětí a mladistvých nechcete udělat nic. Nyní, pane předsedající, tam máte pod označením číslo 2 další přihlášku a tímto vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci požádat o souhlas s předřazením bodu 85, tisk 250, novely zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem, a to jako první bod za již pevně zařazené. Tato úprava vychází zejména z osobních zkušeností postižených osob a společností, které se touto problematikou zabývají. Jistě se všichni shodneme na tom, že by mělo být naším zájmem postiženým spoluobčanům alespoň v možné a únosné míře pomoci v jejich nelehkém životní osudu, a to zejména nyní, v dnešní těžké době. Proto doufám a věřím ve vaši podporu. Pes se speciálním výcvikem je pes určený pro doprovod osoby se zdravotním postižením. Je zvlášť vybraný a vycvičený, takže se vyznačuje jinými povahovými vlastnostmi a chováním než psi bez výcviku. Je velmi důležité vymezit pojem pes se speciálním výcvikem a určit subjekt oprávněný k výcviku. V České republice neexistuje jednotný systém hodnocení kvality výcviku nebo přezkoušení dovedností a schopností vycvičeného psa. V praxi se setkáváme se stížnostmi na kvalitu vycvičených psů u různých výcvikových subjektů. V České republice neexistuje žádný systém nastavení odborně kvalifikačních či materiálně-technických požadavků a kritérií pro provádění výcviku psů se speciálním výcvikem.